Debatní kroužky prosím, aby se uchýlily do kuloárů.
Pak bych chtěl upozornit na to, že lhůta pro transpozici směrnice Komise uplynula již 30. září 2013 a Česká republika dosud neoznámila Evropské komisi znění právních předpisů přijatých za účelem jejího provedení. Evropská komise proto již 29. listopadu 2013 zahájila proti České republice řízení o porušení smlouvy. České republice tak relativně v krátké době hrozí uložení peněžité sankce z důvodu nesplnění povinnosti implementovat zmíněnou směrnici.
Pane předsedající, paní a pánové, nikoliv s faktickou poznámkou, ale s přednostním právem jako předseda klubu.
Bylo by dobré, kdyby pan ministr tady řekl, kolik lidí se dneska zabývá zdravotnickými prostředky na Ministerstvu zdravotnictví. Podle mých informací je to osm lidí. Když se podíváte na strukturu pracovníků Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak tam byl počet někdy v roce 2011 nebo na začátku roku 2012 asi 312 lidí. Vytvořil se nejdříve potřebný počet pracovníků na SÚKLu, nebo se teď hledá kompetence a vytížení těchto pracovníků? Chtěl bych vědět, co je vlastně na začátku. Jestli je na začátku záměr, nebo je na začátku zvýšení počtu lidí a teď se hledá vytížení pro lidi. Myslím, že dneska mnoho lékařů vám řekne: Státní ústav pro kontrolu léčiv když přijde, tak vám kontroluje všechno možné. Protože pokud by to ten lékař měl fyzicky kontrolovat, nebo jeho sestra, tak nebude moct léčit. Je tady jedna velmi vážná věc. Tady v tom zákoně se navrhuje, že každých pět let se musí registrovat konkrétní zdravotnický prostředek nebo výrobce. A to je další nástroj k tomu, aby tady byla korupce, aby byla systémová korupce. A to je samozřejmě nástroj k tomu, že může existovat ovlivňování. Ano, jsou dneska na trhu šmejdy. Jsou tady asijské šmejdy, které špatně měří a podobně. To je v celé řadě oblastí. Dále kompetence k Evropské unii. Nemyslím si, že by tyto kompetence měly být svěřeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, že by spíše měly zůstat na Ministerstvu zdravotnictví. Ale je celá řada zdravotnických prostředků, kde myslím, že by nemuselo docházet k tomu, že by se tím museli zabývat lidé se specializací na léčiva a podobně na Státním ústavu pro kontrolu léčiv.
Takže pane poslanče, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Jsem přesvědčen, že zdravotnické prostředky typu leukoplasti nebudou muset být takovýmhle způsobem recertifikovány. Pokud jde o ustavování etických komisí, tak se to týká klinických hodnocení. Je to běžný režim, který je v rozvojovém světě porušován a je za to často - zdravotnictví nebo zdravotnické prostředky a léky přivážené z daleké Asie - napadán, a patří také do moderního světa. O kompetencích SÚKLu lze samozřejmě diskutovat. SÚKL je úřad, který se zabývá těmito věcmi profesionálně.
Děkuji za slovo. O to se jedná.
A ještě jednou fakticky pan poslanec Heger. Prosím.
Děkuji. Že by mělo být něco jako technická kontrola běžných záležitostí, jsem říkal, že nepadá v úvahu. Ale věci, které jsou nebezpečné, ať to jsou rentgenové přístroje nebo ať to jsou přístroje, které ohrožují pacienta elektrickým proudem, tak tam prosím tato agenda potřeba je.
Ta v nějakých částech, v nějakých elementech dál fungovala, dál komunikovala, dál byla akceschopná, byť samozřejmě méně. A není vůbec vyloučeno, že ve svých jednotlivých segmentech může být nějakým způsobem akceschopná i dnes. Svému slibu veřejného činitele, nebo těm, kterým tenkrát něco slibovali? Anebo nebyly skartovány. To riziko vydíratelnosti je tak obrovské, že se tehdejší zákonodárce rozhodl ho prostě nepodstupovat. Já chápu, že to v jednotlivých případech někdo může pociťovat jako nespravedlnost. Ale nárok na veřejnou funkci není mandatorní. Já nemám mandatorní právo, mám-li žloutenku, na to, abych pracoval ve veřejném stravování. To je ochrana demokratické společnosti. Nikdo nikoho nesoudí, nikdo nikoho neodsuzuje. Rozhodně není čas na to tuto normu rušit.
Dalším přihlášeným s přednostním právem je pan ministr Zaorálek.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já si vlastně pamatuju na tu dobu, o které tady mluvil Miroslav Kalousek, po revoluci. A dokonce si pamatuju na příklady toho, že k tomu doopravdy docházelo. My jsme je potom postupně odhalovali a byli jsme často hodně šokováni, vedle koho pracujeme. A dokonce dokážu i zpětně pochopit, že zřejmě těžko bránit tomu, že ty pokusy nebyly dokonalé a že samozřejmě trpěly i v tom čase nedokonalostí, omezenými zkušenostmi a schopnostmi najít odpovídající nástroje. Takže já v tom nechci vystupovat militantně. Na druhé straně za tu dobu a za ta léta fungování tady tohoto zákona mě samozřejmě... Opakovaně jsem zjišťoval, že ten zákon opravdu je nedokonalý. A já jsem za ta léta měl možnost se setkat s některými případy, které tady asi není vhodné jmenovat. Vlastně to byl tehdy v té době docela hrdinský čin, že to udělal. Já jsem znal několik takových případů v Brně, kde jsem s tím byl seznámen. Tak se na mě nezlobte, že člověka pak začne napadat, že je to vlastně podobné jako za toho komunismu, když soudíme lidi takto paušálně, na základě nějaké mrtvé litery, která často může být dokonce zfalšovaná. Třeba za to, že jste byl z katolické rodiny, tak jste měl napsané v materiálech, že nesmíte studovat a nesmíte přijít do styku s lidmi a podobně. Takže já i když to uznám, že nebylo lehké tomu čelit, a dávat normu, která by se vypořádala s minulostí, a často si člověk uvědomoval, jak je téměř nemožné se vypořádat spravedlivě s minulostí, protože ona je složitá, zvlášť v těch individuálních osudech. Ale rozumíte, jak si má člověk zodpovědět to, že právě ty individuální osudy jsou potom zašlapány? Právě proto, že se opírají pouze o tu tupou evidenci. Takže já to říkám, a snažím se to říkat nějak ne militantně, protože si pamatuju tu dobu a vím, jaké byly tehdy obavy a jak jsme se toho báli. A proto to chápu. Ale dneska, když prostě ten čas pokročil, tak mi to připadá, že jsme trochu jinde. A nezlobte se, jsme také trochu jinde z hlediska toho času. Já nevím, jak by dneska u Ústavního soudu to dopadlo, kdyby to někdo dal k Ústavnímu soudu a kdyby posuzoval tu nebezpečnost, ohrožení bezpečnosti státu dnes.
Vy jste popsal tisky...
Vím, jak to dopadne.
Považuji toto hlasování za zmatečné. Jsme u konce rozpravy. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Ptám se, jestli si pan předkladatel nebo pan zpravodaj přejí závěrečné slovo. Děkuji. Budeme se tedy zabývat návrhem, který tady padl, a to je návrh pana zpravodaje na zamítnutí. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Faktická poznámka? Zahajuji hlasování o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Ještě tu mám faktickou poznámku pana poslance Kudely? Zahajuji hlasování o zamítnutí návrhu sněmovního tisku číslo 25, zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Tento návrh byl přijat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušuji jednání této schůze a končím dnešní jednací den. Sejdeme se zítra ráno v 9 hodin.
Možná jediné číslo se v této chvíli zhoršuje a to je právě počet lidí, kteří jsou bez práce. Vždyť odedávna platí, že dělník je hoden mzdy své. Děkuji za pozornost.
Ano, děkuji.
Děkuji za slovo. Já nijak nepodceňuji prioritu, kterou tady předestřel pan předseda Kováčik, a poslanecký klub TOP 09 nemá žádný problém podpořit tento návrh, aby nás vláda mohla informovat o této situaci. Zatímco Evropská unie dělá výběrové šetření pracovních sil, tudíž zjišťuje lidi, kteří jsou bez práce a tu práci skutečně hledají, tak Česká republika eviduje lidi, kteří jsou bez práce. Ten rozdíl není zanedbatelný.
Ano. Nyní s přednostním právem pan předseda vlády, po něm pan předseda Kováčik a pak pan ministr Mládek.
Nová vláda je tady pouze několik dní. Mohlo by se říci - není to naše věc, můžeme to plně hodit na vlády, které tady byly před námi. Ale já to takto v žádném případě vnímat nechci a nová vláda k tomuto problému v žádném případě takto alibisticky přistupovat nebude. Je to jedna z priorit, na které jsme se nepochybně jak se zástupci zaměstnavatelů, tak se zástupci zaměstnanců shodli. Takže určitě ano. Nezaměstnanost je největší sociální zlo. Já si dovoluji nesouhlasit s tím, co tady bylo řečeno, že bychom se měli utěšovat, jak jsme na tom dobře v rámci evropské statistiky. Evropská statistika nezaplatí účet za nájem, evropská statistika nezaplatí účet za jídlo, evropská statistika nepomůže celé řadě rodin, které v okamžiku, kdy se živitel rodiny ocitne v situaci, kdy je bez práce, tak je naprosto existenčně ohrožena. A exekutor se neptá. Exekutor se prostě neptá na to, proč ten člověk o práci přišel a proč ji nemůže znovu najít. Takže žádné zlehčování, žádná bagatelizace. Je potřeba si uvědomit, že skutečně máme problém a máme tady velké množství lidí, kteří jsou dlouhodobě bez práce. A chci zmínit také lidi, kteří mají zdravotní hendikep, nemají plný invalidní důchod, mají třeba jenom částečný invalidní důchod a mají obrovský problém, aby se uživili.
Tady jde totiž o princip.
My jsme samozřejmě o tomto návrhu zákona na poslaneckém klubu diskutovali jako asi vy všichni a dohodli jsme se na tom, že aktivně nepodpoříme zrušení lustračního zákona.
Není tomu tak, rozpravu končím. Závěrečná slova - zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Zuzka Rujbrová.
Jinak konstatuji, že byl podán panem předsedou Stanjurou za klub ODS návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, který byl posléze v rozpravě podpořen celou řadou dalších vystupujících, které nebudu jmenovat a citovat, a myslím, že o tomto návrhu máme v tuto chvíli hlasovat.
Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Děkuji vám. Znamená to, že návrh zákona končí, protože prošlo zamítnutí. Budeme pokračovat dalšími body. Zástupce navrhovatelů kolega Stanislav Polčák už je u stolku zpravodajů. Prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Chci říci, že v zásadě odpovídá již dříve předložené novele zákona, kterou předkládala jak skupina poslanců v minulém období, tak následně i vláda premiéra Petra Nečase.
Dosažení a udržení úrovně čisté hodnoty země, která bude poskytovat ochranu před faktory, které mohou působit negativně na čistou hodnotu země v budoucnosti. Sledování politiky, která je konzistentní s rozumným stupněm předvídatelnosti úrovně a stability daňových sazeb pro budoucí roky. Jak předvedl pan předseda rozpočtového výboru, nepochopili jste nic.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní se přihlásil o slovo pan navrhovatel pan poslanec Kalousek.
Budu velmi stručný, jen na některá vystoupení dovolte krátkou reakci. Kdyby ta předloha měla být taková, jak já bych si ji skutečně přál, tak vypadá úplně jinak. To je pravda - ale do této předlohy už ano. To tam zapracovat neumíme. Ale zkuste mi říct, pane předsedo, co tam z vašich připomínek tehdejších není zapracováno. Je tam opravdu všechno. A holt Národní rozpočtová rada je instituce, kterou všichni signatáři do své legislativy zavádějí. Pochopitelně může být jinak financovaná, může být jinak konstituovaná. A jakým způsobem to když tak pozměnit je věcí druhého čtení. Teď je otázka, jak vy v té konsolidaci každoročního snižování deficitu a snahy zastabilizovat státní dluh budete pokračovat. Kdybych měl brát vážně vaše vyjádření, která říkáte v novinách, tak bych rád věřil tomu, že v něm chcete pokračovat. Na to vsadím boty. Vy prostě uvidíte na vlastní oči v dokumentech vlastní vlády, jak chcete zvyšovat strukturální deficit tohoto státu. To prostě nemůže jinak dopadnout, pokud váš konvergenční program bude reflektovat programové prohlášení vaší vlády. To prostě jinak nejde. Otočení trendu, který nám získal obrovskou důvěru na zahraničních trzích, mimořádně levné financování dluhu. Nepřesvědčíte mě o tom, že není. Proč nechcete finanční ústavu, proč říkáte, že to musí předložit vláda. Ano, budeme jednat ze všech sil, abychom dosáhli schválení finanční ústavy předložené vládou, protože si myslíme, že to je správně bez ohledu na to, kdo to předloží. Problém je, že vy to nechcete. Ale skutečnou dluhovou brzdu nechcete, protože si ji vzhledem k tomu, co máte napsáno v programovém prohlášení vlády, nemůžete dovolit. Vy se totiž začnete chovat v trendech vývoje veřejných rozpočtů opačně. Poslední poznámka. To je prosím pěkně blud.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, cílem této novely je odlehčit našim malým a středním podnikatelům. Toto prorůstové opatření zavádí do našeho právního řádu hotovostní účetnictví, čímž ve výsledku dojde k ozdravení malých a středních podniků včetně živnostníků. Nemalou částí z této skupiny jsou právě živnostníci, tedy více než 250 tisíc plátců daně z přidané hodnoty. Opravit dosavadní legislativně dané bezpráví je logické a je spíše záhadou, proč se dosavadní politici dnes takové úpravě bránili. Je přece v našem vlastním zájmu, aby v této zemi bylo výhodné podnikat a platit daně. Je přece správné, když společně vybudujeme právní řád, který bude spravedlivý a nad kterým nezůstane našim daňovým plátcům rozum stát. A právě tito lidé jsou také naší největší nadějí na nový ekonomický růst a na celkové hospodářské oživení. Uvolněme jim tedy legislativní zábrany a dovolme jim, aby svou prací mohli efektivněji pozvednout naši ekonomiku z červených čísel. Náš návrh zvýší likviditu, tedy solventnost, především malých a středních firem, zvýší důvěru těchto podnikatelů v náš stát a v podnikatelské prostředí. Musím zpochybnit zásadní argument odpůrců. Tedy podvody umožňuje právě absence hotovostního účtování o této dani. Kolegyně a kolegové, řada z vás ve volební kampani, řada nových politických subjektů v této Sněmovně, měla ve volebním prohlášení a slibovala živnostníkům a podnikatelům podporu právě v této úpravě stanovení daně z přidané hodnoty. Vzpomeňte na svoje předvolební sliby. Naše hnutí mělo tento návrh jako jeden z hlavních bodů volebního programu. Věříme, že zlepšení stavu naší země je možné dosáhnout pouze skutečnou změnou systému, ve kterém žijeme a pracujeme, včetně změn v oblasti daní. Bez nového přístupu nic nezlepšíme, pouze u koryt se objeví nové tváře. Nemáte peníze na mzdy - dostanete dotaci. Nemáte likviditu - výhodně si půjčíte. V tomto systému budou podvodníci dál podvádět a poctiví podnikatelé končit v exekucích a na úřadu práce. Kolegyně a kolegové, zkuste podpořit jasný krok ve prospěch českých živnostníků a firem a podpořte v prvním čtení tento návrh.
Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Václav Votava.
Děkuji za slovo. Detailněji nás seznámil s principem tohoto návrhu. A není to namířeno samozřejmě proti malým podnikům, proti živnostníkům, to vůbec ne. A stanoviskem vlády je nesouhlas s tímto poslaneckým návrhem. Nejsem tak o tom zcela přesvědčen. A konečně předložený návrh není zcela slučitelný s evropskou směrnicí o společném systému daně z přidané hodnoty, která je poměrně v tomto ohledu striktní. Proto tady budu navrhovat zamítnutí tohoto tisku již v prvém čtení.
Děkuji, pane zpravodaji. Zatím mám dvě přihlášky. První je pan poslanec Jiří Dolejš, druhou je paní poslankyně Olga Havlová.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Všichni se zaklínáme tím, že chceme pomoct ekonomice, dokonce i malým podnikatelům a živnostníkům, ale nějak nemůžeme najít společnou řeč v tom jak. A já si myslím, že možná to je nejdůležitější. Ne kdo chytne nějakou čárku za to, že se snažil, ale co bude na výstupu. A myslím si, že nalézt na ně odpověď lze určitým způsobem. Ale řekněme si, kde nás tedy tlačí bota a jak to rozuzlit. To doufám, že už jsme si navzájem napříč celým politickým spektrem vysvětlili. Opravdu nejsou škodná. Ale je tento návrh skutečně tak razantně prorůstový? Je tady konzistence, či naopak rozpor v právním řádu, v daňovém pořádku? To jsou ty otázky, které já jsem si kladl. Ta umožňuje zavádět hotovostní účetnictví.
Tak aby to nebylo tak jednoduché s tím bojem proti komunismu a tomu, jak se relativizují vzpomínky na minulý režim.
Poslední faktická poznámka, paní poslankyně Marta Semelová. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.